Takže tady musím říct, že to řešení, které musí přijít, je jedno jediné, a sice tyto věci zdaňovat. Český stát dokáže velice tvrdě zakročovat proti obchodníkům. Česká obchodní inspekce dělá fiktivní nákupy a všechno možné další. Toto má stát dělat. Nedělá to. Poškozuje české hotely a další věci. To žádné řešení není.
Asi před hodinou nás vyzval pan kolega Nacher, ať se vyjádříme k tomu, jaký je náš názor k tomuto zákonu. My jsme přesvědčeni, že pravomoc regulovat průvodce má mít samospráva. Ať si samospráva určí, jak to chce, jestli to chce, za jakých podmínek a tak dále. My si myslíme, že podnikání by se mělo podporovat, a ne zbytečně neohrabaně regulovat. To se mi zdá velmi nesmyslné. Tak to svěřme oboje dvoje samosprávám, vypořádejme se s výhradami.
Děkuji. Další z místa přihlášený do rozpravy je pan poslanec Ferjenčík, zatím poslední přihlášený.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Akorát když to tedy Jakub Michálek spolu s Patrikem Nacherem navrhli, tak pan Klaus hlasoval proti. Já se plně ztotožňuji s návrhem kolegy Profanta, dejme tu pravomoc samosprávám. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Prosím.
Jenom velmi stručná reakce.
Svolávám poslance do sálu po přestávce. Přečtu omluvu. Rozpravu jsem ukončil. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem? Padl tady návrh pana poslance Třešňáka na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. O tomto budeme hlasovat. Já znovu zagonguji. Požádám zpravodaje o stanovisko k návrhu vrácení do druhého čtení.
Hospodářský výbor hlasoval o návrhu vrátit do druhého čtení a takovéto usnesení nepřijal. První, co bychom hlasovali, je legislativně technický návrh, který jsem načetl na začátku rozpravy. Za čtvrté , budeme hlasovat návrh zákona jako celek.
Pan předseda Stanjura. Návrh byl zamítnut. V tuto chvíli bych nechal hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Další prosím. Návrh byl zamítnut.
Děkuji. A jedná se o to, abychom umožnili, že v uzavřených prostorách a v národních parcích nemusí mít průvodce průkazku. V tomto případě výbor doporučuje.
Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 175, proti nula. Další prosím.
Děkuji.
Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Munzara. A tohle je věc, kterou je také potřeba zvažovat.
Chápu pana kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím, ale já jsem tady o tom hovořil, že je to podnikání, a podnikání by mělo mít svoje pravidla, ale tento pozměňovací návrh je brutálním zásahem do soukromého vlastnictví!
Děkuji. Paní poslankyně, já vás přeruším a pak vám dám více času a požádám vaše kolegy o větší klid. Děkuji.
Sama jsem s tím v našem domě občas konfrontována.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, poté pan poslanec Munzar, poté se mi přihlásila paní navrhovatelka Marvanová a poté pan poslanec Dolínek. Takže pan poslanec Benda.
Já souhlasím, že to je velký problém. Jestli se o něčem dá mluvit, že to je přílepek, tak je to to, co je teď načteno. Ti platí daně, ti se chovají slušně, ty chceme regulovat.
Ono se tam nejedná jenom o byty v bytových domech a nejedná se jenom o Prahu, jedná se o možnosti rodinné rekreace i v domech rodinných, a tomu nerozumím už vůbec, tomu pozměňovacímu návrhu, proč by nařízením, to znamená pouze rozhodnutím rady obce, obec zakázala někomu využívat svůj rodinný dům pro rodinnou rekreaci. Chápu, že se na to pan předkladatel dívá pouze z pohledu Prahy, ale musíme si uvědomit, že Praha je pouze jedna část České republiky.
Teď pan poslanec Nacher se mi tady hlásí, nicméně já ho mám zaznamenaného jako do rozpravy, nikoliv s faktickou poznámkou. Tak v tom případě přednost mají faktické poznámky, takže nyní prosím paní navrhovatelku Marvanovou, která se mi hlásila s faktickou poznámkou. Také do rozpravy? V tom případě pan poslanec Dolínek.
Když jste nájemce, tak nemůžete. Ale když jste nájemník, tak vy nemůžete ani na to SVJ jít. To znamená, nájemník je ten nejhůře postavený v celém tomto, co se děje. Není k tomu stanovisko krajů, obcí, není k tomu stanovisko Legislativní rady vlády, není k tomu stanovisko majitelů nemovitostí, nikoho. Prostě postrádá to veškerou fundovanou odbornou diskuzi. Prostě to sem bylo vystřeleno a je to nesmyslné. My hlavně trváme na tom, že musíme dát šanci slušným průvodcům, aby mohli podnikat a provádět turisty, a proto v tomto zákoně chceme, aby ten zákon byl dneska schválen. Řešili jsme to právě, abychom se vyhnuli něčemu.
Děkuji.
Nemá se takto postupovat při tvorbě zákonů. Nemá se takto načítat něco, prostě je to ukázka toho, jak se nemá tvořit legislativa. Všechny dotazy, které zde padají, všechno, co zde zaznívá, mohlo být vysvětleno v připomínkovém řízení, následně v prvním čtení, ve druhém čtení, na výborech.
Děkuji za slovo. Dalším faktorem pochopitelně je, že tyto byty, a to je fakt, prostě chybí na dlouhodobém nájemním trhu.
Prosím. Děkuji.
Děkuji. Tohle je první krok. Druhým krokem může být mluvení do toho, komu se může byt pronajímat. Já jsem rád, že to pan kolega Čižinský vaším prostřednictvím řekl, že v tom pozměňovacím návrhu je skrytá i ta druhá motivace.
Nyní pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Adamec a poté pan poslanec Čižinský. Prosím.
Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, já možná půjdu úplně proti proudu, protože mně přijde smutné, že tady řešíme něco, co si má vyřešit každá samospráva sama za sebe. Je velmi pravděpodobné - a to platí i o těch průvodcích, to neplatí jenom teď o tom ubytování. Praha si má tyto věci vyřešit formou, která je k tomu určená, a to je obecně závazná vyhláška. Je velmi pravděpodobné, že narazí u Ministerstva vnitra, tak jako většina samospráv se svými obecními vyhláškami.
Děkuji, pane předsedající. Ale tady je problém jiný. Já si myslím, že - a chtěl bych vidět ty radní, kteří takto zmocněním prostě budou omezovat soukromé vlastnictví. To fakt myslíte vážně, že by radní toto měli dělat?
Děkuji. Já si dovolím podotknout, že samozřejmě i přihláška z místa je možná, jenom to déle trvá, než se člověk dostane ke slovu. Nyní pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Feri a poté další.
Děkuji. Já bych rád zareagoval na pana kolegu Munzara prostřednictvím pana předsedajícího. Je velký rozdíl - a veřejná moc vstupuje skutečně do toho, jestli je něco byt a jestli je něco ubytovna. A je to v pořádku. Pokud mluvíme o tom, že veřejná moc říká majiteli, jak má svůj majetek spravovat, tak toto je ten nástroj a já po takovém nástroji jinou formou nijak nevolám. Takový dům už potom slouží jenom jako ubytovna.
Dobrý den.
Děkuji. Pan poslanec Jurečka Marian.
Je to především věc, která se týká spíše oblasti venkova, menších měst a obcí.
Já vám děkuji. Znova se dívám do sálu, nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy. Tímto obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova, jestli je zájem. Není zájem. Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Tak děkuji. Já jsem přivolal kolegy do sálu. Budeme hlasovat o návrhu procedury, která není úplně složitá, ale přesto, zahájil jsem hlasování. Já vás odhlásím na žádost. Přihlaste se všichni svými registračními kartami.
Takže jako první budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Tímto jsme se vypořádali s projednáváním tohoto bodu. Přistoupíme k dalšímu bodu. Já přečtu omluvy. Prosím.
Já se omlouvám, já jsem se v předchozím hlasování spletl. Chtěl jsem se zdržet, hlasoval jsem pro.
Tak poprosím zase o klid v sále. Kdo chce projednávat jiné věci, prosím, nechť tak činí v předsálí. A já otevřu další bod. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Tak se podívejme, co projednáváme. Já myslím, že řidiči by to bezesporu uvítali.
Paní zpravodajka se hlásí o slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Tedy nejde o tři stejné tisky k jednomu zákonu jako k jednomu zákonu.
Prosím, máte slovo.
Pokud to jsou jiné návrhy zákonů, tak je chyba na té tabuli a někdo ten zákon špatně identifikoval, a tím mate poslance, nebo minimálně mne.
Nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy, ani z místa, ani písemně. Ještě jednou se rozhlédnu. Končím rozpravu obecnou. Ptám se na případná závěrečná slova. Není zájem.
Takže pozměňovací návrh A - usnesení hospodářského výboru.
Děkuji za slovo. Netvařme se, že vlastníci nemovitostí za současné situace nemají žádné soukromoprávní nebo veřejnoprávní nástroje, jak se bránit tomu, že se vedle nich v bytě koná na Airbnb nějaký mejdan. Ty nástroje tady jsou, ať už je to ta policie. To, že tady zmiňujeme, že to tak jako nefunguje, tak to je potom výtka samozřejmě na tu samosprávu, aby si tu městskou policii nějakým způsobem lépe pohlídala, je-li to tak zásadní problém v tom daném místě. Stejně jako jsem tady zmínil už nástroje soukromoprávní.
Děkuji a nyní tedy čtyři další faktické poznámky. Prosím.
Děkuji. Já vaším prostřednictvím k panu poslanci Čižinskému. Ona není veřejná moc jako veřejná moc. Veřejná moc je mocí zejména státní, pak samozřejmě i obce jako veřejnoprávní korporace disponují nějakým oprávněním, ale tady skutečně je pochybnost, jestli tímto subjektem by měla být rada. Protože pan kolega učil latinu, takže to můžu říct tak, jak to stojí tedy v římském právu: secundum et intra legem - vždy pouze v mezích a na základě zákona. A o tom se tady bavíme. Žádné takové oprávnění, žádný takový zákon, který by toto umožňoval, tady není.
Děkuji. Prosím.
Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Já poprosím paní senátorku, aby se ujala slova. Děkuji vám, a paní senátorko, máte slovo. Paní senátorko, já se vám omlouvám. Já bych důrazně chtěl poprosit všechny kolegyně a kolegy, kteří nechtějí projednávat a být účastni projednávání tohoto bodu v sále, ať své diskuze přenesou do předsálí!
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou tedy pozdravím všechny a poprosím tedy o pozornost tomu, co teď budete projednávat. Jedná se o senátní návrh novely zákona energetického a jedná se o takovou velmi krátkou novelu, která se dotýká obdobného problému, který jste vlastně řešili teď ve velmi složité diskuzi v předcházejícím bodě. Týká se vlastnických práv, týká se nemovitostí. Dotýká se 600 tisíc nemovitostí, vlastníků v této zemi. Přitom vám snižuje hodnotu toho majetku už jen tím, že tam je. Ale když chce se svým majetkem nakládat v případech nezbytně nutných, zaplatí 100 tisíc i více. Novela, která před vámi leží, bohužel tedy ve výboru, jak už bylo řečeno, neuspěla, ale přesto to úsilí, které jsem tomu věnovala a Senát podpořil, nebylo zcela marné. Už proto, že, jak jsme byli informováni panem náměstkem Můžeme říct, že tím pádem je to všechno v pořádku a problém se bude řešit. To jsem samozřejmě velmi ráda, že se problém bude řešit, protože je do nebe volající, a je mi úplně jedno, jestli tedy je to moje novela, nebo vládní novela, když ta vláda tedy tak stojí o to, aby to byla její novela, ale mrzí mě, že vlastně zase ještě minimálně o půl roku až o rok, než se tato vládní novela projedná, tu budou lidé, kteří budou povinni hradit tyto nesmyslné vysoké částky naprosto v rozporu se spravedlností, jakou můžeme od zákonů a této společnosti čekat. Jenomže ještě další věc, kterou bych ráda řekla.
Myslím si, že by to mělo být promyšlenější. Já jsem tady na začátku hovořil o tom, že pojďme se bavit o podmínkách, protože jsme si vědomi toho, že to v určitých oblastech, lokalitách, v centru Prahy, v určitých bytových domech způsobuje problémy.
Děkuji. A nyní pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou.
Principem subsidiarity jsem myslel samozřejmě přesun ze strany státu do obce, to znamená, v tomhle případě hlavního města Prahy. Pokud jde o ten navržený pozměňovací návrh, tak já jsem to říkal ve druhém čtení. Jinak ještě krátká reakce ke kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. To mi přijde fér právě proto, že mě tady všichni peskujete, že jde jenom o Prahu. Jde jenom o Prahu, oni mají primátora. A zatím to tady obhajuju jenom já a Hana Kordová Marvanová.
Já si dovolím podotknout, že pan poslanec Profant je přihlášen do rozpravy, a nyní prosím pana poslance Feriho s faktickou poznámkou, která je v tuto chvíli poslední. Prosím.
To vůbec není pravda. Ale nemyslím si, že je v pořádku přijímat takto zásadní opatření pozměňovacím návrhem.